Děkuji za pochopení.
Děkuji.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Dále bych chtěl, aby tento bod byl dnes pevně zařazen jako druhý bod dnešního jednání. Děkuji. Jedná se o změnu financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy zejména děti týrané, zneužívané a zanedbávané.
Dále s přednostním právem nikoho nevidím, takže má slovo pan poslanec Okamura, který má dvě přihlášky k pořadu schůze.
Skutečnost je taková, že ani Bohuslav Sobotka, ani Andrej Babiš, ani Pavel Bělobrádek, ani Miroslav Kalousek, ani Petr Fiala z ODS nechtějí demokracii. A nemluvím jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve Sněmovně i náš návrh na osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů a také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Ale zpátky k zákonu o referendu. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. A úplně nakonec se ještě navíc mezi sebou vždy pohádáte o tom, kdo víc lže a krade. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A dovolte mi krátce ještě dodat pár vět k tvrzením obhájců Andreje Babiše, že prý byl dobrý ministr financí, protože měl v roce 2016 přebytkový rozpočet. Každý průměrně vzdělaný ekonom přece ví, že je to celé jinak. Přebytek rozpočtu Andrej Babiš přece vůbec neplánoval a vznikl kvůli malým investicím státu a vysokým platbám z fondů Evropské unie. Investice státu samozřejmě dlouhodobě zastavit nelze, takže letos se čeká opět rozpočtový deficit, tedy ztráta, a to přesto, že Andrej Babiš a hnutí ANO řídí ministerstvo v dobách růstu, což však opět není způsobeno českou vládou, ale vezeme se na oživení ekonomiky Evropské unie a díky tomu klesá nezaměstnanost. Andrej Babiš také sliboval, že omezením šedé ekonomiky v uvozovkách najde až 200 miliard korun ročně navíc. Ale jak víme, jeho výsledky ve výběru daní jsou z hlediska celkových nákladů velmi sporné. Proto naše hnutí SPD EET nepodpořilo. Naše hnutí SPD prosazuje pro malé živnostníky zavedení daňového paušálu místo EET. Když to celé shrnu, tak stále platí to, co od počátku říkám. Je to pořád dokola. Žádám o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, bod 87, tisk číslo 559, na dnešní program schůze hned po již pevně zařazených bodech.
Děkuji, pane poslanče.
Všichni jsme otřeseni tím, jak se šíří individuální vraždění ve jménu islámu v celé Evropě. Je to destruktivní ideologie, která ničí západní společnost a umožňuje tu mnohými vzývanou integraci a multikulturnost. Terorismus je jen metoda boje, boje za nějakou ideologii.
Tím by byl v podstatě odkázán na nebankovní půjčky, nebo žít celý život v pronájmu. horní hranice tohoto úvěrového ukazatele nesmí být kratší než 30 let. Zase zdůvodnění: Odstranění DTI, to znamená, v tuto chvíli stačí ustanovení, že banka je povinna prověřovat bonitu dle zákona o spotřebitelském úvěru. Každá banka si umí nastavit na základě risk management modelu sama, jakým klientům úvěr poskytnout a jakým ne. Příjem také banky vyhodnocují převážně na základě kombinace součtu splátek, koeficientu životního minima a dalších rezerv dle interního vyhodnocení banky. Zavedení parametru DTI naruší suverenitu bank, které mají vlastní skóringové modely, které, jak ukazuje nízká míra nesplácení, jsou v České republice funkční. Řeknu příklad. Například v Ostravě, kde jsou ceny bytů zhruba kolem 3 milionů 300 tisíc, stačilo na pořízení úvěru 26 tisíc, nyní podle toho nového to bude 49 tisíc. Pokud by došlo k regulaci hypotečních úvěrů způsobem, jak Česká národní banka plánuje, předpokládám tento scénář: Je to omezení hypotečních úvěrů pro běžné rodiny. Hypoteční úvěry mohou ještě více zlevnit a pronájmy vzrostou. Náklady pro rodiny našich občanů se tímto zvýší. Začne se vytvářet nové podnikatelské prostředí pro spekulanty a oligarchy. Nejbohatší a různé fondy nebo developeři budou pro banky dostatečně bonitní a budou za drahé nájemné pronajímat nemovitosti občanům místo toho, aby občané vlastnili nemovitost vlastní. Pokud bude novela schválena, bude se vzpomínat na ty, kteří si dokázali pořídit bydlení dosud, jako na šťastnou generaci. Jelikož zájem o nové bydlení bude stále podobný, lidé se musí stěhovat a měnit bydlení v závislosti na rodinné, příjmové a životní situaci, a současně vlastníci nemovitostí budou nemovitosti prodávat, a jelikož je někdo bude muset skupovat, předpokládáme, že i regulacemi se objem poskytnutých úvěrů nezmění. Co se ale změní, je skladba hypotečních klientů, kde se již nebude jednat o zástupce střední a nižší třídy, ale o spekulanty, kteří budou nemovitosti pořízené na hypoteční úvěry dále pronajímat. Je to novela pro velké banky, developery poskytující nájemní bydlení a pro bohaté investory, kteří na tom vydělají. Je to novela proti běžným domácnostem, proti střední a nižší třídě, které si nepořídí nové bydlení, nebudou mít vlastní nemovitost v důchodu, nebudou moci refinancovat stávající hypotéku, nebudou si moct pořídit jinou nemovitost, jelikož nebudou moct splatit původní hypotéku a pořídit si novou. Děkuji vám za pozornost a věřím, že třeba i pan guvernér zareaguje na některé připomínky, které jsem tady uvedl.
Prosím sněmovnu o klid. Prosím, máte slovo.
Co znamená ta hrana? To neznamená jen to, že ten daný úvěr je vysoce rizikový pro konkrétního poskytovatele i spotřebitele. Znamená to především to, že poskytování takových úvěrů ve velkém počtu může vést k ohrožení stability celého finančního systému a následně i stability veřejných financí. Diskusi o úvěrových ukazatelích vedeme nejen v České republice. V současné době probíhá stejný legislativní proces v Německu i v Rakousku. Nedávno byl podobný zákon schválen na Slovensku. Národní banka slovenská tyto kompetence již má a využívá je. Měl jsem možnost se o tom přesvědčit minulý čtvrtek a pátek na návštěvě při pravidelném jednání bankovních rad obou centrálních bank. Neděje se to náhodou. Ale ty nástroje potřebujeme bez ohledu na to, jestli nám někdo radí, že je máme mít a máme je v případě potřeby použít. Úvěrové ukazatele, které jsou navrženy v novele zákona o České národní bance, samozřejmě vyvolaly veřejnou diskusi. Na druhou stranu ta diskuse je samozřejmě legitimní a prospěšná, my se jí nebráníme. Nicméně nelze si nevšimnout jistého mediálního tlaku a nátlaku, řekl bych, ze strany určité části dotčeného trhu. A to také není překvapivé. Jde o trh, v němž se ročně točí zhruba bilion korun. V médiích a zejména na různých serverech zprostředkovatelských finančních organizací zaznívají slova o dramatických dopadech novely. Až na jednu nebo dvě výjimky nebyla tato vyjádření vyslovena zástupci bank, to bych chtěl zdůraznit. Navrhovaná novela totiž byla s bankami projednána, byla projednána s jejich asociací a její výsledné znění je akceptovaným kompromisem - kompromisem mezi bankovní asociací a navrhovateli. To není nedostatek informací o záměrech, které má Česká národní banka. Dostupné hypotéky nebudou, ceny nemovitostí půjdou nahoru a potřebnou výši úvěru - na to nehleďte, v budoucnu to bude jenom dražší a složitější." Zprostředkovatel žádné riziko nenese. Zprostředkovatel nese pouze okamžitou odměnu. Není proto divu, že jim tolik záleží na zachování stávajícího neregulovaného stavu. Stejně tak umožní bankám poskytovat hypoteční úvěry i ve specifických případech. Byla rozšířena ona toleranční pásma a bylo ustoupeno od této regulace pro refinancování hypotečních úvěrů, což je významná část trhu. Chtěl bych především upozornit, že benevolentní poskytování hypotečních úvěrů nevede ke zlepšení dostupnosti vlastnického bydlení, ale v konečném důsledku naopak. Vede totiž k růstu poptávky, která zvýší cenu nemovitostí natolik, že si je lidé s průměrnými příjmy jednoduše nemohou dovolit. A v mezičase Česká národní banka nemůže rezignovat na své zákonné povinnosti, to znamená dbát o finanční stabilitu.
Ještě jedna alternativa, a to je středa - chápu to tak, že středa odpoledne po pevně zařazených bodech. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Omlouvám se. Zmatečné hlasování. Prosím o novou registraci. Tento návrh přijat nebyl. Poslední návrh paní poslankyně je nový bod, který by zněl Pozice České republiky ke společné obranné politice EU.
Já jsem to možná, pane předsedo, neřekla úplně jasně, ale po pevně zařazených bodech, těch, které byly domluveny na gremiálce.
Ne úplně.
Na tom byla shoda. Pak jste tam ale vlomili bod 22, čímž jste tu dohodu úplně rozbili.
Jen na vysvětlenou. Já jsem určitě žádnou dohodu neprolomil. Já jsem na grémiu jasně avizoval, že budu navrhovat tento bod jako druhý.
Jenom říkám, že ráno zazněla jiná informace. Záleží na řídícím schůze, kterou z těch dvou variant vybere.
A teď prosím paní poslankyni Černochovou, aby nám řekla, jak to usnesení má znít přesně, to znamená, kam si přeje ten bod zařadit. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dále navrhujeme tyto změny schváleného pořadu schůze: Dnes navrhujeme, abychom projednali body v tomto pořadí: bod 55, poté nový bod státní vyznamenání, potom bod 23, vnitrozemská plavba, a poté body 7, 8, 9, 10, což jsou body ministra financí. Nejprve nový bod usnesení Sněmovny k bitvě u Zborova, poté bod 258, třetí čtení, ochrana zvířat, a bod 291, třetí čtení, EIA. To je tedy středa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Toto jsou dva návrhy na středu.
Děkuji.
Dobrý den, dámy a pánové, také děkuji za slovo. A také navazuji na debatu na grémiu a požádal bych vás o podporu na zařazení tohoto bodu.
Myslím si, pane guvernére, vážím si vás, ale že to nebylo úplně vhodné konstatování. Prostě na věci, a zvláště v ekonomické a hospodářské politice, můžeme mít jiný názor, aniž bychom chtěli ekonomiku nebo jednotlivé občany poškodit. Takže to je jenom první z těch neblahých důsledků, které od kvantitativního uvolňování můžeme čekat. Řada dalších může přijít, ať už hyperinflací, která by byla logicky ve standardním ekonomickém prostředí logickým důsledkem toho kvantitativního uvolňování. Nemám úplně aktuální přesná data, ale i když jsem se díval a studoval jsem důvodovou zprávu k tomu zákonu samotnému, tak jsem nenašel žádnou zemi, kde by naráz regulovali všechny ty tři úvěrové ukazatele. Nemohu souhlasit s tím, že ten návrh je v současné době potřeba. To je úplně jiné číslo než číslo 18 v České republice a to je úplně jiná motivace k volbě takových regulačních nástrojů, jaké Česká národní banka po nás chce. Zase to neznačí, že by se tu nějak dramaticky nafukovala hypoteční bublina, kterou bychom aktuálně museli, jak se říká, propichovat. Je zřejmé, že nízké úrokové sazby zkrátka motivují lidi méně spořit a více si půjčovat, že lidi motivují brát si, když jsou úroky tak nízké, brát si hypotéku a pořizovat si bydlení. Osobně si myslím, že vzít si úvěr na bydlení je rozhodně lepším způsobem, jak se zadlužit, než si pořizovat spotřební úvěry na vánoční dárky nebo na letní dovolené. Čili já myslím, že to systémové riziko nesnižuje, což je ambice tohoto zákona, ale naopak, že to systémové riziko zvyšuje. Ty limity mohou podle novely být stanoveny zcela nezávisle a na zcela autonomním uvážení České národní banky.
Na základě informací obsažených ve výroční kontrolní zprávě bude možné posuzovat vyzrálost a míru nastavení celého systému řízení a kontroly veřejných financí, jehož součástí jsou ve velké míře právě malé obce, příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí. Děkuji za pozornost.
Děkuji za obšírné zdůvodnění, proč Ministerstvo financí nepodporuje mé pozměňovací návrhy. Ale jasně mi také přiznali, že jsou právníci, že to psali jenom právníci a nikdy se neptali nikoho z veřejné správy. To je důležité vědět, že tam odkazujete na věci, které neexistují už v tuto chvíli. Děkuji za pozornost.
Ale je pravdou, že problém toho zákona, tohoto návrhu zákona, ale i toho současného zákona je to, že samozřejmě veřejné subjekty jsou různě veliké. A řekněme si, ano, ten PAP požadoval EUROSTAT. Proto se to dělá. Ale nevím, jestli se nějaké údaje vůbec na Ministerstvu financí z toho podrobného analytického přehledu využívají. Já jsem přesvědčen, že nevyužívají. Stejně tak jsem přesvědčen, že ty výroční zprávy na Ministerstvu financí nikdo nečte. Jestli nemám pravdu, tak ať mi argumentuje pan ministr. Požaduje se to z pohledu nějaké informační znalosti.
Následující se přeznačí.
Děkuji, pane zpravodaji, i za ochotu převzít roli omluveného zpravodaje. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tak obecnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou jsem otevřel, si nepřeje nikdo vystoupit. V tom případě ji také končím a zeptám se na případná závěrečná slova. Není tomu tak, také ne. Tak děkuji panu senátorovi za krátkou návštěvu v Poslanecké sněmovně a končím projednávání tohoto bodu a děkuji i zpravodaji. Ještě než otevřu další bod, tak přečtu omluvy. Paní poslankyně Putnová z pracovních důvodů celý den. Pan poslanec Kubíček z celého dne z důvodu nemoci. Pan poslanec Skalický z osobních důvodů z celého jednacího dne a paní poslankyně Benešová se omlouvá od začátku jednání do 17. hodiny z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Tak jako každý rok, tak i letos přicházím s bodem Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Takže pro pořádek přicházím s návrhy na propůjčení V podrobné rozpravě bych poté načetl usnesení, které projednal organizační výbor, a doporučil tyto návrhy ke schválení. A tak jak bylo diskutováno jak na organizačním výboru, tak i na dnešním grémiu, hlasování o jednotlivých návrzích bychom hlasovali po jménech, tedy nikoliv en bloc, ale hlasovali bychom po jménech, po jednotlivých návrzích.
Otevírám obecnou rozpravu. Není tomu tak, rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana předkladatele.
Děkuji, pane předsedo. Já tady přečtu návrh usnesení, které doporučuje organizační výbor, a to zní: Organizační výbor doporučuje A dále, pověřuje předsedu podvýboru, aby na schůzi odůvodnil návrhy usnesení, kterými se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Materiál byl dán do systému. Každý z vás měl možnost si jednotlivé kandidáty prostudovat. A já tedy navrhuji, abychom hlasovali pouze o jménech, s tím, že součástí materiálů je v příloze krátký životopis včetně toho, kdo je navrhovatel a kdo si tento návrh osvojil.
Děkuji.
Nejprve tedy půjdeme hlasovat o propůjčení První návrh je propůjčení
A přichází to znovu. A je tu moudrý stát, v tomto případě nikoliv ani komerční banka, která ten úvěr má poskytnout, ale centrální banka, která ví mnohem lépe než ti lidé, co si v životě mohou dovolit, do jakého rizika mají jít. Zkrátka Česká národní banka a Sněmovna, pokud tento zákon přijme, tak bude považovat naše občany za stádo, které není schopno se samo v životě rozhodovat, a to o tak závažných věcech, jako je, jakým způsobem si pořídit a jakým způsobem financovat bydlení. Já jsem ukazoval na těch číslech, že náš hypoteční trh není v nějaké bublině, že na tom není nijak špatně, že tam nehrozí žádné dramatické propady. Čili žádné velké číslo úvěrů na straně domácností, které by byly v selhání. Naopak, v mezinárodním srovnání jsme v těchto číslech na daleko nižší úrovni.
Ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby bylo dobře rozumět.
Zapomněl dodat, že v té Americe díky levicovému demokratickému prezidentu Billu Clintonovi existovaly dvě státní agentury, Fannie Mae a Freddie Mac, které financovaly z peněz ostatních daňových poplatníků, z veřejných peněz dotovaly hypotéky těm klientům, kteří by si na standardní hypotéky v amerických bankách nedosáhli. Pan guvernér říkal, že snad ty banky jsou hrozně nadšeny, že se tato regulace na ně chystá. Já myslím, že nemusíme být přílišní znalci bankovního sektoru a zájmu jednotlivých bank, ale jestli určitě není něco zájmem komerčních bank, tak je to, aby takto dramaticky Česká národní banka regulatorně do jejich svobodného rozhodování, komu mají, nebo komu nemají půjčit úvěr, vstupovala. Jsou tu velké politické spory o tom, jak nastavíme tu či onu konkrétní daňovou sazbu nebo jakýkoliv jiný parametr hospodářské politiky. A při takovéto pravomoci to bude moci samozřejmě Česká národní banka bez zraku veřejnosti udělat na jednom ze svých zasedání, aniž by za to nesla jakoukoliv politickou odpovědnost a aniž by o tom existovala jakákoliv veřejná či odborná diskuse. A pokud takové pravomoce skutečně Česká národní banka chce, tak by podle mého názoru té debatě o rozšíření pravomocí měla předcházet debata o postavení České národní banky v systému hospodářskopolitických institucí. A zda při růstu těch pravomocí není debata i o tom, jakým způsobem třeba budou nominováni členové Bankovní rady do té rady, jestli není úvaha při tak dramatickém zvýšení pravomocí se nad tím pobavit. Protože to by byl logický důsledek. V okamžiku, kdy nějaká instituce dramaticky získává větší pravomoce, tak by měla automaticky získávat i větší odpovědnost. A mělo by být politickým tématem, jakým způsobem jsou do té banky nominováni nebo nejsou nominováni její členové.
Z těchto zpráv Ministerstvo financí vytvoří výroční shrnutí, které předá vládnímu výboru pro audit a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Obsah shrnutí musí vycházet ze zpráv, které předaly jednotlivé orgány veřejné správy. Jedná se o zcela zbytečnou a absurdní byrokratizaci. Ministerstvo financí může výroční shrnutí sestavit, aniž by k tomu vyhlášku vydávalo. Pojďme do dalších gramatických chyb a dalších nejasností. V návrhu zákona se uvádí "správce veřejného rozpočtu může veřejnému subjektu v jeho rozpočtové působnosti uložit zřídit útvar interního auditu". V češtině se podmětu přivlastňuje zájmenem "svůj". Mělo by být "ve své rozpočtové působnosti", to jest v působnosti příslušného správce rozpočtu, ne jiného správce, tak jak je to tam napsáno. Je jasné, o co se jedná. Chybné použití přivlastňovacího zájmena a opakování slov o rozpočtového působnosti lze vynechat. Je to opravdu tristní. Opravdu to vypadá hloupě.
Prosím, pane ministře, máte slovo.